Takže malé a střední podniky, nejenom Národní plán obnovy, ale například operační program Technologie a konkurenceschopnost. Co se týká doporučení na průzkumy. Každý veřejný zadavatel má povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyhodnocení žádostí, aby bylo transparentní, na tom to samozřejmě celé stojí, protože vždycky samozřejmě ten transparentní postup vyhodnocování žádosti je dán jako povinnost řídícímu orgánu. Takže já jsem chtěl jenom na toto upozornit, abychom opravdu u těch usnesení se nesnažili udělat kroky, které by vedly k tomu, že to budeme zdržovat na české straně a ve finále se vystavíme tomu riziku, že ty peníze nevyčerpáme.
Ona to tady podává, že snad jako chci poškozovat zájmy České republiky, když chci, aby se mohly řádně vypořádat připomínky. Ale nepřišlo nám to nikdy uceleně, takže bylo těžké se k tomu jakkoliv vyjadřovat. Takže tady bych možná zopakoval tu otázku, s kým to tedy vláda konzultovala. Ale předložili jste to do toho mezirezortu teď před týdnem. Takže by bylo vhodné, aby tam konečně zůstal čas na vypořádání ještě připomínek a probrání jednou ve Sněmovně.
Normálně. Prosím.
Zcela se ztotožňuji s tím, co tady řekl, i s tím, co je předloženo. Paní ministryně, my dobře víme ohledně limitování času na čerpání prostředků. Ale mně opravdu přijde nepřijatelné, abyste tady říkala a naléhala na urychlení v řádu týdnů ve chvíli, kdy jsme nedostali... je duben, je polovina dubna, my jsme na minulé jednání dostali úplný polotovar. I tam jsou ještě dneska chyby. A dostali jsme to včera večer.
Pokud se tak nestane, tak Česká republika o ty finanční prostředky může přijít. Takže ona na to pouze upozornila. A všechny připomínky se musí v rámci toho mezirezortního připomínkového řízení vypořádat. To znamená, že každý, kdo tam svou připomínku napíše, tak s tímto se bude jednat a bude se s ním ta připomínka vypořádávat.
Jestliže hovoříme o útlumu, a asi se na něj budeme muset připravit, to znamená útlumu fosilních paliv v rámci energetického využití, musíme se orientovat i na nové zdroje. Já jsem tam nenašel žádné projekty typu budování nových plynovodů, které budou zcela jistě potřebné aspoň v aktuální náhradě spalování uhlí. Nejsou tam. A to jsou investice v řádu miliard, když si přepočteme, že to jsou liniové stavby, které se budou realizovat možná pět deset let. Nejsou tam. Chápu, Evropská unie se na to nedívá zrovna zelenýma očima, ale pan premiér nás ubezpečoval, že se mu podařil husarský kousek v rámci vyjednávání s Evropskou komisí, a ta jaderná energetika k nám, k České republice, z pohledu Evropy byla přijatelná pro tu Evropu. Ptám se tedy, proč v tomto projektu se s tím nepočítá? Nestalo se to a nenašel jsem tam tyto projekty a považuji to za chybu. A teď vůbec nehovořím o tom, kdo by ty Dukovany realizovat měl, ale bavme se o jaderné energetice a nezapomínejme, že před námi je i Temelín. Co považuji zase naopak za určitý klad, je vysokorychlostní železnice, dopravní spojení. Ono z té tabulky, kterou jsme obdrželi, tohle až příliš nevyplývá a asi nastal tzv. velký výprodej ministerstev, kdy vám každý všechno nasypal a řekl si: my za to nezodpovídáme, ale my to tady máme, pane ministře, starejte se. Chápu jejich politiku, ale tady byste vy jako ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy měl jasně říci: kolegyně, kolegové, ministři, takhle to nepůjde a bude třeba se k tomu vrátit a znovu to probrat a podívat se opravdu na ten výhled. A znovu se zaměřuji na ty základní, které tam čerpají nejvíc pod velkým pojmem digitalizace. Každý má možnost si to přečíst a podívat se, kam ty prostředky směřují.
Já tu debatu nemám chuť prodlužovat příliš, nicméně dovolte i mně se vyjádřit k Národnímu plánu obnovy trošku jiným způsobem než... Podle mého názoru se tady ale ke škodě nikdo nezabýval otázkou, zda tato forma rozdělování peněz, zda tato forma plánu přerozdělování peněz, které si ještě navíc bude muset Evropská unie půjčit, skutečně může vést k něčemu, co nazveme obnova evropské ekonomiky a obnova ekonomik členských států po koronavirové krizi. Já o tom nejsem přesvědčen, a to z mnoha důvodů. Bavíme se tedy o penězích a o projektech, které budeme financovat na dluh. Mění se pouze forma. Místo dluhů národních států, kterým už často investoři nejsou ochotni za normální úroky půjčovat, si nyní bere dluh nebo půjčku Evropská komise, půjčku, za kterou budou ručit jednotlivé národní státy.
Hlásil se s přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, protože jde o velmi složitou materii a v podstatě zadlužování České republiky na další generace, tak my bychom se potřebovali o těch deklaratorních usneseních ještě pobavit v klubu. Ale jestli chcete, já potřebuji pět minut, to znamená -
Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích usnesení.
No a pak jsme se na minulém jednání, kdy bylo zahájeno projednávání tohoto Národního plánu obnovy, dozvěděli od pana ministra Havlíčka, že existují oficiální webové stránky. Když jsem si však dělala přípravu k tomuto bodu, nikde o tomto webu nebyla ani zmínka. Není o něm nic řečeno ani na stránkách Úřadu vlády a to mi tedy nedává smysl. A těch domén, kolik tam funguje... A teď k samotnému plánu obnovy. Plán Evropské komise počítá se dvěma vlajkovými loděmi, které budou plout rozbouřenými vodami postcovidové Evropy. Je to digitalizace a zelená tranzice, tedy přechod od uhlíkové ekonomiky k bezuhlíkové. Komise sice stanovuje minimální procenta pro tyto priority, zároveň ale říká, že mají být obsaženy v určité míře ve všech oblastech plánu obnovy bez ohledu na to, čeho se týkají. A co český plán? Chybí nám podle mě entuziasmus do těchto změn, zvláště těch tzv. zelených, ekologických, environmentálně šetrných. Místo toho se dozvídáme od představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu, konkrétně náměstkyně Jirotkové, že zelená transformace bude bolestivá. Ano, bude to složité. Abych ovšem nebyla pouze kritická. Recyklace. Hovoří se však o recyklacích dost obecně. Cirkulárně se neopakuje jenom pojem cirkulární ekonomika, ale jen v několika oblastech chceme více recyklovat komunální odpady, vodu a zdravotnický materiál. Jak jsme na tom ale s recyklacemi dalších materiálů? Čeká nás jich celá řada - stavební materiál, fotovoltaické panely. To má být snad nějaký vtip? - Po všech těch kontroverzních nákupech během nouzových stavů budeme v Česku pár takových oznamovatelů korupce potřebovat ochránit asi co nejvíc. V další části se Národní plán obnovy věnuje i zdravotnictví. Této plánované výstavbě navíc chybí provázanost a konkrétně vypracovaný návrh, kdo bude třeba v institutu pracovat, co se stane s nemocnými pacienty po vyšetření, kde se budou léčit. Centralizace omezí dostupnost průměrným lidem. Konzultovalo se to i s odbornými společnostmi? Je ovšem zajímavé, kolik prostoru se dostalo hematoonkologii, tedy oboru již bývalého ministra zdravotnictví. Česká republika drží prvenství v rakovině tlustého střeva, ale o tomto problému zde není ani jedna zmínka. Vůbec si nedovoluji zpochybňovat jednotlivé medicínské obory, a už v žádném případě nálepkovat jenom proto, že se jim věnuje určitý politický nominant. Chybí nám však jasná metoda, proč jeden obor dostal více prostoru, zatímco jiný, neméně důležitý, ne. Snad mě nikdo neobviní z vodíkové obsese, ale to je hudba ekologicky citlivé budoucnosti. týkající se okřesaného rozpočtu na nové vlaky: "´Museli jsme udělat výrazné škrty v některých oblastech, mezi které patří také doprava, přičemž došlo i k vyřazení kolejových vozidel,´ uvedl Adam Pápai z Ministerstva průmyslu a obchodu." - Podotýkám zajímavost. V září roku 2020 na konferenci v Pardubicích sliboval pan ministr Havlíček 40 miliard na vlaky, ke konci února 2021 už jenom 36 miliard a 8. dubna pro novinky.cz už ministr Havlíček hovoří jinak - cituji: "Zdroje, které jdou do dopravy, jsou ve výši 22 miliard korun a ty jdou do železnice ve smyslu digitalizace, zabezpečovacích systémů a posílení bezpečnosti v oblasti železnic. Vinou zastaralých vlakových souprav neprostoupí signál konstrukcí vagonů a pokovenými bezpečnostními skly, a tak bude tato snaha zcela zbytečná. Kolegyně a kolegové, nebudu si tady hrát na věštkyni a předvídat budoucnost, nicméně se bojím, že špatně zvládnutý plán obnovy nám nic neobnoví, nezreformuje a tuto jedinečnou šanci opět promarníme. Mnoho času na zásadní změnu návrhu nám nezbývá. Koneckonců vláda opozici ani strategickým partnerům dlouhodobě v této oblasti nenaslouchá. A to je vlastně i důkaz toho, že jsme třeba včera odpoledne obdrželi teprve aktuální verzi Národního plánu obnovy o 483 stranách. Já bych na závěr svého vystoupení chtěla prostřednictvím pana předsedajícího požádat vládu a pana ministra, aby tady z tohoto jednání, které probíhá, si opravdu vyznačili všechny návrhy, podněty a připomínky a v rámci připomínkového řízení se jimi zabývali.
Nyní je na řadě v obecné rozpravě pan poslanec Petr Bendl, který ale není přítomen. Na řadě je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl také vyjádřit k Národnímu plánu obnovy.
Takže já jsem přesvědčen, že se tam všichni ti, kteří přemýšlejí nad znalostní ekonomikou, ekonomikou založenou na přidané hodnotě, kteří přemýšlejí nad tím, že chceme vytvořit chytrá řešení ve všech oblastech od zemědělství přes průmysl, energetiku, že se v tom najdou. Chtěl jsem poděkovat všem aktérům i vám některým, kteří se mi ozývají, a projednáváme s nimi některé vaše náměty. Každého názoru si v tomhle vážíme a musím objektivně říct, že i když jsme tam celou řadu věcí nezařadili, nebylo to proto, že by to byly špatné nápady.
Pane zpravodaji, máte slovo pro své vystoupení - dispozice jednoho z navrhovatelů.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji za to, že jsme minule schválili, byť těsně, pořad této mimořádné schůze. Co se týče tedy toho - já si dovolím ještě k tomu procesu. Cením například vzniku toho webu pro veřejnost, nicméně bylo to předloženo poměrně pozdě. To si asi musíme přiznat. Je mi jasné, že to vláda diskutuje s těmi největšími hráči třeba ze soukromého sektoru nebo s odbory, ale já jsem právě měl třeba opačnou zpětnou vazbu od některých nevládních organizací, že tam ty konzultace podle nich nebyly úplně dostatečné. Takže se použijí akorát peníze z jiné škatulky nebo z jiné hromádky na nějaký stávající neudržitelný systém, tak to zase, není to úplně v souladu s tímto plánem obnovy. Nyní bych se ještě rád vyjádřil ke konzultaci tady s Poslaneckou sněmovnou. My tady ještě chceme tedy s kolegy, se kterými jsme svolávali tuto schůzi, navrhovat usnesení, které potom načtu v podrobné rozpravě, jestli se na ni dostaneme. Tak jedním z těch cílů je, že by to tedy mělo být zaměřeno hlavně na nějaké menší a střední podniky a v perspektivních odvětvích, jak jsem říkal. A jasně že v některých odvětvích typu třeba energetika, tak tam není moc silná konkurence, ale o to víc bychom si myslím měli politicky tlačit na to, aby to bylo co nejjednodušší pro ty žadatele, aby to bylo férové a transparentní. S tím souvisí i to, že by vláda měla využívat průzkumy trhu a předběžné tržní konzultace. Prostě na to tyhle peníze určené nejsou. Ale jak jste sám zmínil, tak máme i jiné evropské fondy, máme národní rozpočet a tenhle fond prostě není určený na placení mandatorních výdajů. Nebudu určitě teď zmiňovat všechny, protože když bychom tady se všichni vyjadřovali ke všem těm komponentám, tak by to bylo asi dost nadlouho. Myslím si, že to je vhodnější platforma i než tady plénum. Nicméně já na tom chci spíš ilustrovat ty obecné neduhy, které už jsem zmiňoval. Potřeba IT odborníků platí také v oblasti kyberbezpečnosti. V rámci těchto investic by určitě bylo vhodnější klást větší důraz na posílení role Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, jinak bude zase docházet k neefektivním investicím do předraženého, nebo v horším případě do nefunkčního softwarového zabezpečení. Já si dovolím zareagovat, pane ministře, vy jste tady minule zmiňoval, a to bych chtěl rozporovat, že tam vláda nepočítá s tím, řekněme v nadsázce, betonem, s tím betonováním, což v mnohých těch komponentách, tak je pravda, že tam se spíš cílí na nějaké udržitelnější projekty. A například v infrastruktuře samozřejmě beton být musí. Ale konkrétně třeba u komponenty 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu, tak tam se počítá v tom návrhu s betonovými vodními nádržemi v zájmu boje se suchem a ochrany vody v krajině.
A znovu si nejsem jistý, jestli útlum tradičního automobilového průmyslu, jestli odchod od tradičních zdrojů energie může přinést ekonomický růst. Já jsem přesvědčen, že to spíše bude komplikovat situaci zejména průmyslovým zemím. Takže já si skutečně nejsem jistý, jestli tato forma a tento způsob rozdělení peněz může přispět k něčemu jako k plánu obnovy. Stejně tak to slůvko mate. Obecně jsem přesvědčen, že bohatství, ekonomický růst vzniká prací, vzniká podnikavostí lidí a firem, vzniká tím, že podnikatelé a firmy jsou ochotni riskovat, jsou ochotni a schopni přinášet inovace. Jsem přesvědčen, že Českou republiku po pandemii zachrání pouze to, že česká vláda bude plnit domácí úkoly. Jenom připomenu to, vlastně konstatoval to i Nejvyšší kontrolní úřad, že pouze menší část nárůstu těch výdajů v posledním roce souvisí s pandemií koronaviru a že ta větší polovina jde na vrub úplně něčeho jiného, já bych nazval neschopnosti vlády hospodařit v rámci rozumných ekonomických možností a podmínek, které v České republice mají. Obnovu české ekonomiky a restart po té pandemii zajistíme určitě tím, že zjednodušíme daňové prostředí pro občany a firmy v České republice, které patří mezi nejsložitější i v mezinárodním srovnání. Koronavirová krize ukázala rovněž celou řadu nefunkčních, zkostnatělých, pomalých institucí na straně státu. Opět obrovský úkol: když už jsme pandemii koronaviru museli prožít, tak je to příležitost tyto pomalé, ztučnělé, nefungující instituce rozhýbat. I to by měl být úkol spíše té budoucí vlády, aby s tou přebujelou byrokracií a přebujelými regulacemi něco udělala. Nezáleží to na žádném evropské programu, nezáleží to na žádných evropských dotacích. Nicméně já jsem pragmatický politik. Myslím, že s měkkými projekty jsme měli zkušenost i v těch předcházejících programovacích obdobích, a všichni jsme viděli, že z velké části to jsou utracené peníze za nic. Utracené peníze, které České republice, jejímu rozvoji příliš nepomohou.
Ano, tak pan poslanec Profant.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Oblast digitalizace je v Národním plánu obnovy zcela neambiciózní. Zabývá se jen financováním současných de facto mandatorních projektů, ale nepřináší žádnou novou hodnotu prostřednictvím skutečné vize, která by vedla v reálnou investici. Takovou investici, která nám do budoucna k něčemu bude. Jedná se o důsledek lenosti a rezortismu. Například každý systém, který komunikuje s občanem, potřebuje integraci na NIA, na centrální identity. A každou soutěžíme zvlášť. Proč neinvestujeme drobné peníze do jednoho centrálního řešení dostupného pro všechny? A zcela stejná situace je například u napojení na základní registry, respektive eGON Service Bus. Další ohromnou trhlinou je, že masivně investujeme do nákupu železa a technologií, ale nikde nejsou investice do obsluhy. My si tedy nakoupíme hardware a velmi drahé technologie, ale opět nebudeme mít nikoho, kdo by je uměl ovládat. Čili cíl nákupu nebude splněn. Drahý hardware nebo drahé technologie jsou úplně k ničemu. Bez kvalitních IT odborníků hrozí, že prostředky nebudou vynaloženy efektivně.
Dámy a pánové, uvědomte si, že tento cíl, ke kterému Evropská unie chce směřovat, je vlastně v rozporu se základními přírodními a fyzikálními zákony, tedy oddělit hospodářský růst od spotřeby energie prostě je technicky, přírodně nemožné. Já tomu rozumím, že je to nejsnazší způsob, jak v oblasti energetiky naplnit ty sny a cíle Evropské unie z oblasti klimatických opatření, ale pravdou je, že naši energetiku fotovoltaika prostě zachránit nemůže. Ani jednou se tam nevyskytuje. Jaderná energetika není v taxonomii Evropské unie, prostě není možné ji podporovat. Ale je třeba říct, že je na obzoru možná změna v této taxonomii. Čili jádro prostě je tou cestou, která by mohla pomoci budovat klimaticky neutrální energetiku. Proto bych tedy ponechal jenom to slovo energetiky. Čili já pak se v podrobné rozpravě asi budu muset přihlásit k tomuto svému návrhu. Děkuji za pozornost, dámy a pánové.
Děkuji, pane poslanče.
Vážený pane ministře, Národní plán obnovy je velkou šancí pro Českou republiku a vaše slova, která jste v úvodu použil, vykreslila rozsah Národního plánu obnovy v zářivých barvách. To si řekněme. Když se podíváte na jednotlivé projekty podle oborů, které jsou předkládány, tak zjistíte, že se jedná většinou o šuplíkové projekty - já si dovolím tento výraz. Ten cíl je rozvoj investic nebo plnění historických nesplněných projektů a programů. Bohužel jsme tlačeni časem. Ale podíváme-li se rozvoj například v oblasti školství, tak každý by zatleskal a řekl: ano, je to investice do budoucnosti, do budoucnosti našich dětí. Podobný problém mám také s přístupem ke krajům, které jsou postiženy restrukturalizací.
Předložený materiál Národního plánu obnovy včetně Národního plánu reforem požadujeme přepracovat tak, aby odstranil uvedené zásadní nedostatky.
Nyní vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová. Připraví se paní poslankyně Krutáková. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda promluvila o třech komponentách. První z nich je 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu. Celkově návrh v této komponentě nepodporuje jedno z hlavních témat Národního plánu obnovy, tedy ekologickou modernizaci včetně péče o krajinu, jelikož opatření cílí na realizaci buď přímo nevhodných adaptačních opatření, jako je právě úprava vodních toků a vodní nádrže, anebo pouze neinovativních a daných zákonem, například obnova lesů. Ministerstvo zemědělství do Národního plánu obnovy zahrnulo úpravy vodních toků, přestože v jejich důsledku dochází naopak k nežádoucímu odtoku vody z krajiny. Já myslím, že tady už bylo řečeno mými předřečníky, že to betonování krajiny je jedna z věcí, která jim právě na plánu obnovy vadí. Nové zelené úsporám, protože původně tam bylo plánováno na rok kolem 4 miliard korun, ale z rozpočtu Ministerstva životního prostředí tam jde pouze 80 milionů a ten zbytek je právě plánovaný, že půjde z plánu národní obnovy. Takže tam vidím, že to není ani polovina. To je za mě všechno.
Děkuji paní poslankyni. Nyní je na řadě paní poslankyně Jana Krutáková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Místo toho ji však ukládá symbolicky do nálevu a konzervuje. Chtěla bych vás seznámit s důvody, proč se domnívám, že plán je neefektivní a jeho jednotlivé kapitoly diskutabilní. Od září roku 2020 cirkuluje řada návrhů, v prvních verzích se dokonce ani neuváděly částky a popisy jednotlivých oblastí byly úsporné a často dost obecné. To teď nemluvím o alibisticky zařazené kategorii překážky a rizika, která se objevuje ve všech komponentách. Kde se však mohou občané dočíst, jak a nejlíp i konkrétně chce tyto překážky vláda překonávat? Jak je možné, že finanční rámce jednotlivých oblastí plánu jsou odbyté? Proč nevíme, jakou metodikou jste dospěli k těmto číslům? K žádné z těchto jednotlivých komponent nemáme podrobnější čísla, tabulky, modely ani predikce. Je třeba rozklíčovat jednotlivé položky, a to nejen pro nás daňové poplatníky, ale především pro Evropskou komisi, která bude plán schvalovat. Co se týče diskuse nad tímto plánem, i zde Česká republika výrazně pokulhává za svými sousedy. A zcela záměrně uvádím příklad Slovenska, abyste nám nemohli opět argumentovat tím, že hovoříme o příkladech z Německa a Rakouska a oni jsou dál. Slovensko je náš nejbližší soused, sdílíme řadu charakteristik.
Předseda klubu SPD Radim Fiala.
My jsme všem říkali předběžně, že nebudeme pro prodlužování jednací doby po 13. hodině, protože máme už nějaký program. Opravdu máme program. A je otázka, jestli se o tom bude hlasovat, nebo nebude hlasovat. Já jenom chci říct, že to není dohoda všech poslaneckých klubů v této Sněmovně.
Takže teď jsou tady nějaké návrhy, které jsou opět v rozporu s tím, co bylo zvykem. Já nechci dělat nějaké to.
Já chápu, že ta shoda v tuhle chvíli není. Takže je čistě na vás, jestli tento zvyk zachováte, nebo jestli se vrhneme do nějakých procedurálních bitev. Takže konejte, jak je vám libo.